Pokud je šíření názorů nebo informací v rozporu se zákonem, musí o přikázání v šíření rozhodnout orgán, který je k tomu ze zákona zmocněn. Musí být konstatován jednoznačný důvod o toto rozhodnutí a toto rozhodnutí musí být nezávislým orgánem přezkoumatelné. Každý má právo na svůj názor, mýlit se a třeba se i zesměšnit, ale každý má také právo svoje názory šířit. Je to nedílnou součástí svobody slova, proto je nepřijatelné narušování šíření názorů, které nejsou v rozporu se zákonem. Jestli by nebylo lepší přímo zrušit volby a ponechat vládnout ústřední výbor Ústavního soudu a pár senátorů z pražských kaváren? Takhle pečlivě neměli podchycené ztroskotance a samozvance ani normalizační soudruzi. Kdo nejde s námi, jde proti nám.
Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Samozřejmě je nutné dávat všem, kteří mají druhou dávku a více než pět měsíců od ní, třetí dávku. Strategii právě připravuje NIZP. Veškeré objednávky vakcín již byly učiněny. Nyní dostáváme na území jen to, co již bylo objednáno. Nejdéle budeme dostávat očkovací látku od Comirnaty.
Těším se na debatu s vládními poslanci, těším se na debatu s opozičními poslanci.
Eviduji tento procedurální návrh, o kterém budeme bezprostředně hlasovat. Zahajuji hlasování o sloučení rozpravy těchto dvou tisků a ptám se, kdo je pro? Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášeného pana ministra pro legislativu Šalomouna a následně pana zpravodaje. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. To, co nás trápí dost výrazně, to jste v zásadě posunovali legislativním procesem včera, za což vám děkuji, za váš konstruktivní přístup, protože včerejší jednání Poslanecké sněmovny mě naplnilo určitým optimismem, že bychom mohli ten transpoziční deficit výrazným způsobem snížit. Opravdu je v plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022, je tam úkol Ministerstva spravedlnosti předložit zákon o lobbingu v termínu do konce roku 2022, takže bych vás poprosil, abyste toto tak říkajíc nechali na vládě.
Děkuji. Nyní je přihlášen do sloučené rozpravy pan zpravodaj.
Navrhnu, aby tento zákon byl navrhovateli vrácen k dopracování. To je první, co signalizuji. A pokusím se nějakým stručným způsobem probrat historií tohoto tisku a proč ho pokládám za naprosto chybný. Veškeré lobbování, veškeré problémy v této zemi přece splynou jenom z tohoto domu, případně ze Senátu, a možná tak ještě od členů vlády. To je teze, se kterou já zásadně nesouhlasím, úplně strukturálně nesouhlasím. Upřímně řečeno, s Národním plánem obnovy to nemá vůbec nic společného. Tady se zachraňují už jenom ty poslední katastrofy, které tam případně zůstaly. Takže představa toho, že se tváříme, a to i dokonce u legislativních materiálů, a to tady řekl pan navrhovatel velmi přesně, kdyby se to jmenovalo My jsme ten návrh v minulém volebním období dostali na ústavně-právní výbor.
Samotné Ministerstvo zemědělství uvádí, že pokud někdo bude prosazovat ekologické zemědělství, pak může dostat dotaci přes 20 000 korun na jeden hektar zemědělské půdy. Pokud zemědělec bude v kategorii mladších zemědělců, tak to může být dokonce 25 000 korun na hektar. Velmi bych rád věděl, kolik tito zemědělci musí za tyto peníze sklidit a prodat ekologických zemědělských komodit. Může pan ministr zemědělství zcela vyloučit, že nebude docházet k situacím, kdy bude stačit zasít například kmín na dva roky a nechat ho zarůst bodlákem s nulovou sklizní? To by pak nebyla žádná podpora zemědělství, ale pouhá továrna na dotace. Existuje na Ministerstvu zemědělství analýza nebo odhad, o kolik to může zvýšit cenu pachtovného? Máme odhad, o kolik se díky tomu mohou zdražit potraviny? Bude se jednat především o ovoce, zeleninu, brambory, mléko a maso.
Pane poslanče, děkuji.
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Obce a města, které mají na účtech především daňové příjmy, si vybraly banku Sberbank z mnoha důvodů, především z pohledu řádného hospodáře, neboť banka Sberbank nebyla Českou národní bankou hodnocena jako riziková, měla velmi dobré výsledky a minulý rok dosahovala vysokých zisků. Tato banka byla také v portfoliu finančních poradců, tedy ani odborníci ji nehodnotili jako rizikovou. Nedá se tedy říci, že by se obce dostaly do této situace svojí neopatrností, ale momentálně jsou v pasti díky geopolitické situaci. Vážený pane ministře, můj dotaz na vás tedy zní: Připraví váš resort pro obce se zmrazenými účty ve Sberbank úvěr, který by jim pomohl překonat tuto aktuální situaci?
Slovo má pan ministr financí Zbyněk Stanjura.
Budu mluvit zcela upřímně. Obce a kraje byly ostře proti a zůstalo to jako možnost. Kdo má práva, musí mít také zodpovědnost. Omlouvám se, nijak nezpochybňuji hospodářské výsledky této banky, ale minimálně od roku 2014, kdy Rusko anektovalo Krym, z mého pohledu bylo jasné, že banka, kterou vlastní Ruská centrální banka, je krajně riziková, minimálně z politického hlediska. Díky tomu, že je to dobrovolné, nemáme jako Ministerstvo financí přesný počet obcí, které tam mají peníze. Samozřejmě ten proces bude dlouhý. Těžko se odhaduje, ale určitě to nebude v řádu týdnů, ale v řádu měsíců či let. Teď si řekněme, co se dá dělat. A je třeba říct, že všechno tohle stát bude dělat z dluhu, takže stát si bude muset půjčit na to, aby půjčil obcím.
Táži se paní poslankyně, jestli chce ještě položit doplňující otázku?
Vážený pane ministře, znovu se vracím k tématu, o kterém jsem tu už mluvila, a tím tématem jsou hygienické stanice, respektive jejich rozpočet a pracovníci. Je to téma, které v současné situaci vnímám jako velmi důležité. Vy jste avizoval - já jsem se o tom přesvědčila sama při návštěvě teď naší hygienické stanice - že budou muset počítat s menším rozpočtem. Jsem ráda, že vláda a veřejnost reagují tak, jak reagují, že všichni nabízíme pomocnou ruku, a tak by to mělo být. Covidová pandemie je naštěstí snad v tuto chvíli na ústupu. Ale my vůbec nevíme, jaká je proočkovanost mezi uprchlíky. Musíme počítat i s tím, že existuje zvýšené riziko nemoci, jako je tuberkulóza, spalničky nebo poliomyelitida. A my to budeme muset řešit. Budeme pomáhat a opět to budou hygienici v první linii. Patří jim za to velký dík a neměli bychom jim v této situaci škrtat peníze.
Nevíme přesně, kolik lidí přijde. Utíkají, aby si zachránily svůj život.
Ano. Je zájem o doplnění? Prosím.
Hodnocení je naprosto realistické. To všechno je reálné. Vy přijdete s novelou, a já dokonce budu natolik velkorysá, že neřeknu, já jsem vám to říkala. Takže já se dokážu vcítit jako bývalá ministryně financí do toho, co teď zažíváte, jak složitě je to predikovatelné... Prosím o stejné hodnocení i naší vlády, protože my jsme byli v neméně jednoduché situaci. Děkuji.
Prosím o reakci.
Já z toho opravdu žádnou radost nemám.
Vážený pane premiére, poslední dobou se stává jaksi skutečností to, před čím jsme varovali, a to znamená obrovský růst energií pro občany. Dále bych se chtěl zeptat, jakým způsobem je zajištěna energetická bezpečnost České republiky, na jak dlouho máme v zásobnících plyn, na jak dlouho máme v jaderných elektrárnách palivo? Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem to máte zajištěno a na jakou dobu máte tyto komodity?
Prosím, pan předseda vlády Petr Fiala.
Jsme připraveni i na případné omezení ruských dodávek plynu a ropy do Evropy. Česká republika má dostatečné zásoby. To je skutečně dostatečné. Ten postup se pravidelně procvičuje i v rámci nějakých vnitrostátních i mezinárodních cvičení, takže tady, pokud jde o ropu, tady opravdu není potřeba mít žádné obavy. Aktuálně nicméně je v zásobnících na území České republiky uskladněno asi 800 milionů metrů krychlových, což by při současných denních odběrech plynu stačilo zhruba na měsíc.
Ale co bych ráda opravdu potvrdila, že jsme mu věnovali hodně pozornosti a že si nemyslím, že by neprošel důkladným připomínkovým řízením. Takže je to koncepční věc, podle mého názoru buď ten zákon chcete, nebo ho nechcete. A na závěr si neodpustím tu větu, kterou tady s jistou nadsázkou pan poslanec Benda, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, řekl: Povídání s chytráky z Rekonstrukcí státu - to nikdy nebylo povídání s chytráky. Tam jsem to někdy zažila na vlastní kůži, i s jinými nestátními neziskovými organizacemi, mají tam velmi dobré právníky a řekla bych, že opravdu to povídání beru jako nadsázku a v uvozovkách, protože to byly velmi kvalifikované diskuse.
Také děkuji. Nevím, jestli jako zpravodaj, nebo spíše jako předseda klubu, ale hlásí se zkrátka pan poslanec Benda.
Já jsem připraven všechny opoziční návrhy projednat, ale nesmí se z toho stávat obstrukce. Já vím, že se vám tenhle svět líbil, ale to je to rozhodující místo, ve kterém se rozhoduje a bude rozhodovat, zejména v Národním plánu obnovy a v dalších dotačních titulech z EU, kam ty peníze směřují, a to jsou ty naprosto klíčové věci.
Já vím, že to máte částečně i v programovém prohlášení, že žádné opoziční návrhy neprojdou. Co se týče dotací, jedná se o nedorozumění a neporozumění. To je všechno, co od toho zákona lze očekávat.
Nicméně už nikoho dalšího do sloučené rozpravy přihlášeného nevidím.
Vážený pane předsedající, vážený pane nepřítomný ministře, než vás budu interpelovat i ve vaší nepřítomnosti, tak mi dovolte, abych uvedl svůj dotaz do kontextu. Vláda Petra Fialy se snaží snížit platby za státní pojištěnce o 14 miliard. Svůj schodek státního rozpočtu vyvažuje deficitem veřejného pojištění. Jinými slovy, pokud k tomu dojde, z mého pohledu dojde k omezení zdravotní péče, snížení bonifikace, budou změny v proplácení lázeňské péče. O stejnou částku se sníží příjmy systému veřejného zdravotního pojištění, což by bez dalšího znamenalo úplné vyčerpání základního fondu zdravotního pojištění v letošním roce." A dále se vás ptám: Disponujete nějakým kvalifikovaným odhadem...
Děkuji a předávám slovo panu ministru financí Zbyňku Stanjurovi.
Konzervativní odhad je, že to bude 7 až 10 miliard zvýšeného příjmu zdravotního pojištění. Doufám, že se shodujeme na tom, že jim pomoct musíme a máme, a nikdo není schopen reálně odhadnout, jak velký rozsah zdravotní péče budou potřebovat. Mám před sebou výdaje a příjmy zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven za poslední roky od roku 2000 do roku 2022 a rok 2019 není tak daleko. Zvýšení platů pro zdravotníky platí a bude v plném rozsahu. Ono to ani jinak nejde, a zase to dobře víte. To znamená, že vlastně nerozumím tomu, co kritizujete, kromě toho, že jste z opozice a máte něco kritizovat. Ale upozornil jste na důležitou otázku, já s vámi naprosto souhlasím, a to jsou platby za státní pojištěnce v příštích letech. My v této době intenzivně ve spolupráci s panem ministrem zdravotnictví a jeho týmem připravujeme valorizační vzorec pro automatickou valorizaci, abychom pokud možno snížili politické vlivy k tomuto rozhodování.
Taky vím, to je v pořádku. Nedostal jsem tedy odpověď na ty roky, ale jinými slovy jste to řekl tím valorizačním mechanismem, takže jsem spokojen.
A když přijde něco nečekaného, tak se to bude muset řešit nějakým nečekaným anebo rychlým opatřením. To si myslím, že v tom spor mezi námi není.
Ale jak říkám, toto by byla nesmírně složitá situace, složitější než u ropy.
Bohužel jsem se nedozvěděl, na jak dlouho mají naše dvě jaderné elektrárny palivo, což může být fatální problém, protože pak bychom se ocitli tedy v energetické nebezpečnosti, protože jaderné elektrárny zde produkují poměrně dost energie a bez toho bychom se asi neobešli. Jinak co se týká nošení roušky, tak se omlouvám, protože trpím obstrukcí plic, a v případě, že mám respirátor, tak se dusím, a lékař mi to zakázal.
Já jsem vám, pane poslanče, neodpověděl záměrně, pokud jde o tu zásobu jaderného paliva, a myslím, že to, proč jsem vám neodpověděl, chápete, protože to je strategická informace, a nemyslím si, že by bylo dobré ji veřejně sdělovat. Ale víc k tomu opravdu nemohu říct, protože bych se dostal do situace, která vzhledem k tomu, že vedle nás je válečný konflikt a že máme i určitá pravidla, která musíme respektovat, tak dál prostě v té odpovědi jít nemohu. Ale nemusí se nikdo bát, že by se zastavil provoz našich jaderných elektráren. To by samozřejmě bylo nezodpovědné a bylo by to velice špatné, protože pro náš energetický mix je energie z jádra důležitá. Mimochodem, poslední poznámka, kterou snad stihnu v těch deseti sekundách: vláda včera také rozhodla o spuštění tendru na dostavbu Dukovan, a to si myslím, že v souvislosti s touhle debatou je také nesmírně důležité.
Děkuji a nyní poslední interpelace z tohoto bloku paní poslankyně Karly Maříkové. Prosím.
Činnost dezinformačních webů v České republice byla dlouhodobě problematická, ale byla dlouhá léta tolerována, ale žádná svobodná společnost nemůže přihlížet dlouhodobě tomu, jak cizí služby působí na jejím území, působí způsobem, který má zanést paniku, lži mezi občany a do společnosti a která má vést k rozvratu demokratických institucí. Situace vyžaduje, abychom se bránili dezinformacím, dezinformační válka je součástí hybridní války, kterou proti nám vede dlouhodobě Rusko, je to součást moderní války. Tak, jak to teď popisuji, se na to dívá naprostá většina demokratického, ale i nedemokratického světa. A na našem území ten boj vede prostřednictvím dezinformací a dezinformačních serverů.
Ale je pravda, že ústavně-právní výbor z toho vyhodil ten největší nesmysl, a to, že mají křížově hlásit na jedné straně lobbisté, na druhé straně lobbovaní, a pak tady budou sedět na nějakých serverech nějací chytráci z různých organizací, které tady ani asi nemusím jmenovat, ale všichni si je dokážeme představit, a budou nám dokazovat, co jsme zapomněli nahlásit nebo co jsme nahlásili navíc. To je první výhrada. Myslím, že minimálně by se mělo zvažovat, jestli nemají mít přístup do eKLEPu a další věci. Ale to jsou ty dílčí výhrady. Čili moje návrhy jsou k objemu a vrátit navrhovateli k dopracování.
Prosím.
Děkuji, paní předsedkyně. A v něčem potvrdím slova pana bývalého předsedy ústavně-právního výboru, který tady dobře a výstižně popsal, jak jsme se s tím zákonem v podstatě prali, jak jsme na něm pracovali, jak jsme ho zlepšovali, a sám to nazval charakteristikou, která je velmi přiléhavá.
Nyní je s faktickou, jestli tomu dobře rozumím... ne?
Ty ceny jsou samozřejmě jenom odhadem, protože vycházejí z aktuálního kurzu eura. Očkovací látky jsou likvidovány průběžně, pokud dochází k jejich expiraci. Současně jsou ty očkovací látky darovány. Pan ministr Vojtěch objednával Novavax a já tu objednávku potvrdil a konečně vakcínu Sanofi objednával pan ministr Vojtěch. Teď bych mohl říct, že za to, že máme tolik dávek, mohou předchozí ministři a předchozí vláda. Není to pravda a já předchozím ministrům a vládě děkuji, že tyto vakcíny objednali. Půjdu odzadu, to si pamatuju. Objednáme postupně všechny vakcíny, které budou efektivní, které budou účinkovat na aktuální mutaci viru a které budou schváleny EMA. Domnívám se, že to ani takhle být nějakým způsobem nemůže. Je potřeba si říct, že cena těch nakoupených vakcín byla někde - tehdy, když ta smlouva byla podepsána, když to porovnám s očkovací látkou proti chřipce - zhruba na pětině ceny očkovací látky proti chřipce.
Dále se připraví pan poslanec Karel Tureček.
Já jsem si tady na paní ministryni připravil speciální respirátor, který je reklamou programu zavedeného ještě za mého vedení na Ministerstvu životního prostředí Já bych se vás, vážená paní ministryně, chtěl zeptat na výsledek, pokud nějaký byl, vašeho setkání s místopředsedou Evropské komise panem Timmermansem, který je jedním z hlavních strůjců balíku legislativy, nazvaného Green Deal. Mimochodem, pan Timmermans je také autorem musím říct pro mě těžko pochopitelného vyjádření, že důvodem agrese Ruska vůči Ukrajině je snaha Ruska odvést pozornost od neřešení klimatického problému v Rusku.
Vzhledem k tomu, že paní ministryně Hubáčková je řádně omluvena, tak prosím dalšího v pořadí, a to je pan poslanec Karel Tureček, který má interpelaci na pana ministra zemědělství. Prosím, aby se připravila paní Eliška Olšáková.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Vezměte si, že na celém světě působí celá řada obskurních řeknu státních režimů či obskurních mezinárodních organizací a vynětí z působnosti zákona je minimálně problematické. Myslím si, že to je minimálně nekonzistentní z pohledu české legislativy. A prosím vás, jsme někdo v této Sněmovně příznivcem přestupků, které mají velmi obtížnou objektivní dokazatelnost? Jak budeme prokazovat v okamžiku, kdy ono upozornění nemá žádnou zákonem předepsanou formu, to znamená, může proběhnout ústně mezi čtyřma očima, jak proboha tuto skutkovou podstatu chceme objektivně prokazovat? A já tedy opravdu nejsem příznivcem jakýchkoliv deliktů v českém právním řádu, se kterými je spojena možnost sankcí, které objektivně prokázat je v zásadě nemožné. A poslední argument, který jsem měl já ve svých poznámkách k návrhu zákona, ten už jsem zase zmínil, on se prolíná více paragrafy, je, že mně tam chybí aktualizace projednání s Evropskou centrální bankou.
Ještě načtu omluvy, než dám další slovo.
Zpravidla samozřejmě tato debata následuje na projednání ve výboru. Já jenom mám... asi s vámi nesouhlasím. Vy jste zmínil oblast dotací. Já si myslím, že od toho máme jiné právní předpisy. Musel byste mi uvést zase nějaký konkrétní praktický příklad, kdy si myslíte, že se jedná o lobbování a zároveň to není třeba trestný čin. Nebo jste zmínil veřejné zadávání. Tady máme ten proces chráněný speciálním zákonem a já jsem přesvědčen, že nemůžeme mluvit o lobbování u veřejného zadávání. My jsme se bavili v rámci toho zákona hlavně například o tvorbě územních plánů na obcích, což je velká oblast, kde jsou silné lobbistické tlaky. Já se prostě bojím, že tady přijde zase nějaký ambiciózní návrh a nám to volební období nebude stačit.
Abych byl opravdu legislativně konkrétní, k oblasti dotací to nebude, ale k oblasti veřejného zadávání to určitě bude.
A nyní už se tedy dostává na řádně přihlášenou paní poslankyni Válkovou, která je zatím poslední přihlášenou. Prosím, máte slovo.
Děkuji a já můžu uklidnit kolegy a kolegyně, že nebudu dlouhá, ale jenom se jim nechci omlouvat, že jsem překročila dvě minuty pro faktickou poznámku, jako jsem musela učinit předtím. Já si myslím, že tuto otázku jsme probírali také na ústavně-právním výboru. Tento zákon, který tady věcně kritizoval minimálně pan poslanec Haas vaším prostřednictvím, ale samozřejmě pan poslanec Benda také po věcné stránce, prošel skutečně připomínkami, diskusemi a pracovními poradami. Přesto je vidět, že se část těch připomínek, a já si je pamatuji, znovu vrací.
Pane poslanče, děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
Takže, paní ministryně, prosím vás, já vám chci poradit, co s energiemi. Neuvěřitelné! Takže, prosím vás, řekněte panu premiérovi, ať zařídí ty emisní povolenky. Zkuste přemýšlet o tom, že byste nakoupili plyn. Nakupte plyn, pronajměte to. Měsíc plyn spotřeba, to je vám dost? To jsou věci, které byste měli urychleně řešit a kde máte vliv. A já jsem tady četl panu premiérovi druhou větu, to, co jste udělali pro lidi - nic. Důchody nejsou vaše, to je ze zákona, 21 miliard. Můžete odpustit DPH i na pohonné hmoty, zastropovat. Můžete zastropovat ceny energií, mohli jste odpustit DPH, neudělali jste nic. Takže já vám tady radím, abyste urychleně konečně se probudili, Green Deal je passé, celá Evropa to mění, tak taky zkuste něco udělat. Takže změna je to, že... ... vybrali jste peníze od lidí a nechcete je dát. A hrajete si na to, že nejsou zdroje. Není to pravda.